Já ji považuji za špatnou regulaci od samotného začátku. Chci jenom připomenout, že ta čísla, se kterými operovalo Ministerstvo financí, paní ministryně i její předchůdci, byla vždycky vycucaná z prstu a nikdy se přínos elektronické evidence tržeb nepodařilo pregnantně prokázat, co se týče navýšení příjmů státního rozpočtu. Čili EET, která se stala koulí na noze našich podnikatelů, zejména těch nejmenších, kteří jsou samozřejmě na tom relativně hůře než velcí hráči, tak se v dnešní situaci, kdy naši nejmenší podnikatelé skutečně bojují o přežití, tak z té koule na noze, kterou jim tam vláda uvázala, se může stát skutečně velmi těžký balvan, který je definitivně stáhne pod hladinu a ukončí jejich fungování na trhu, jejich fungování v ekonomice a pošle je do fronty na úřadu práce. Myslím si, že není vhodnější příležitost, než jsou dnešní dny, kdy dát našim podnikatelům symbolicky najevo, že si jich vážíme, že jim držíme palce, aby tu situaci zvládli, a že si přejeme všichni, aby našich živnostníků a našich malých podnikatelů přežilo co nejvíce, aby přežili tuto situaci, tuto krizi a abychom se s nimi potkávali i poté, co koronavirová krize odezní. Já si nejsem jistý, že bychom mohli nalézt příhodnější okamžik na zrušení elektronické evidence tržeb. Protože pokud se nechceme po této krizi probudit do ekonomiky, kde budou fungovat pouze velké korporace, pouze velké řetězce a nepotkáme už tam naše živnostníky a malé a střední podnikatele, tak elektronickou evidenci nerušme a protáhněme ji nebo prolongujme to přerušení jenom na pár dalších měsíců. To je přece nesmysl.
To mě vlastně mrzí ze všeho nejvíc, už jsem to tady zmiňovala. A proč zapomínáme na to, že tito studenti na jaře 2016 jako první skládali celostátní přijímací zkoušku z matematiky už přímo při vstupu na střední školu. To je přesně dáno od ledna 2017 veřejně v nařízení vlády. Všichni to věděli. Všichni to věděli. I na tyhle studenty zapomínáme. Musím říct, že chci podpořit - a samozřejmě budu hlasovat pro ten pozměňovací návrh, který jsme s kolegy zpracovali s cílem dodržet tu cestu, ten plán, ten cíl a zajistit budoucím studentům a maturantům, aby měli takovouto hodnotnou maturitu a aby je co nejlépe připravila na to, jaké různé možné vzdělávací cesty mohou v rámci svého života následovat. Potom mě mrzí to, že ta debata je extrémně pokrytecká, protože zejména takzvaná - říkám takzvaná, prosím vás - elitní gymnázia tu metodu rovnováhy mezi cizím jazykem, českým jazykem a matematikou vlastně už dlouhodobě aplikují. Jenom to bude posilovat i nadále nerovnosti v rámci dosažených studijních znalostí a kompetencí, rovnováhy těchto kompetencí a potom nerovnosti v rámci jejich vzdělávacích cest. Je pozoruhodné, že toto prosazují ti, kteří se zaklínají tím, že chtějí nerovnosti odstraňovat. Tak prosím vás, naši studenti rozhodně nejsou v matematice o nic víc neúspěšní než studenti v okolních zemích. Bylo tady spoustu lživých dat zveřejněno. To znamená, naopak naši studenti jsou velice úspěšní. Velice úspěšní. Metoda Hejného se masivně rozšířila v posledních pěti letech. A mohla bych tady mluvit další tři hodiny. Na závěr, protože už to nechci prodlužovat, chci jenom zmínit, že také mezinárodní testy PISA už v roce 2016 ukázaly zlepšení našich žáků, stejně jako o dva roky později, v matematické gramotnosti a stejně tak se v posledních dvou maturitních zkouškách zlepšila úspěšnost v rámci maturitní zkoušky z matematiky. A děkuji ctěné Sněmovně za poslech a poprosím kolegy a kolegyně o podporu pozměňovacího návrhu Vondrák, Rais, Valachová. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji.
Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, rád bych se také vyjádřil k tomuto předmětnému tisku, a to i z pozice dlouholetého učitele a ředitele střední školy. Já nechci reagovat na svoji předřečnici paní kolegyni Valachovou, ač se domnívám, že některé věci tady prostě není možné spojovat, dávat dohromady přijímací zkoušky a maturitní zkoušky podle mě skutečně nemá vůbec žádné opodstatnění. Ale to přece není pravda. To přece není pravda. Já tady musím souhlasit s panem kolegou Raisem. Tady se bohužel vytvořila představa nebo atmosféra, že té kvality dosáhneme tím, jak nastavíme formu toho výstupu. Tady skutečně se musíme vrátit nejprve k tomu obsahu. Znovu opakuji, dneska tady není volba Losna, nebo Mažňák, matematika, nebo nic. Prostě není to tak. Jednak zdůrazňuji, je tady zachována dobrovolnost. Dokonce i pokud budou chtít cizí jazyk, tak si ho mohou zvolit jako nepovinný předmět.
Nyní bude prostě nostrifikace tam, kde byla žádost podána plus řeší i tlumočníky.
Návrh byl přijat.
Následuje pozměňovací návrh A17, výborový, původně předkládaný panem poslancem Miholou, který vyjasňuje nový typ zařízení školního stravování, zavádí výdejnu lesní mateřské školy.
Návrh byl přijat. Děkuji vám. Děkuji vám. Hlasování 180, přítomen 101 poslanec, pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.
Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Čižinského, který se zabývá umožněním zřizování přípravné třídy základních škol i soukromým školám.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Další pozměňovací návrh je návrh E1 pana poslance Váchy, který se zabývá tím, že ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovuje termín a místo zápisu. Nyní je v zákoně stanoven termín od 2. do 16. května.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Budou se zveřejňovat zadání, klíče řešení, validace testů, validační protokoly.
Návrh byl přijat.
Stanovisko školského výboru je doporučující.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Jedná se o doplnění do cílů vzdělávání, výuka moderních dějin, finanční, mediální a digitální gramotnosti.
Další návrh.
Stanovisko výboru je nedoporučující.
Pokud vysoké školy chtějí nějakou vyšší relevanci výstupu ze střední školy a použít ji v rámci přijímacího řízení, tak tu možnost mají. Mnohé ty školy to dělají už dnes. A samozřejmě ty další to mohou dělat i do budoucna, a to právě využitím této matematiky rozšiřující. Čili není to tak, že bychom matematiku rušili, ničili nebo něco podobného. A tady bychom potom nevylučoval, že se můžeme po určitém čase, nebo naši nástupci tady a budoucí ministři, k té debatě o zavedení povinné matematiky na některých typech škol vrátit v rámci maturitní zkoušky. To určitě možné je. Ale za velmi alibistický považuji ten pozměňovací návrh, který odkládá matematiku pouze o ty dva roky. To skutečně neřeší vůbec nic. Je to alibismus, je to přehození problému na příští Sněmovnu, na příštího ministra, nebo současného ministra. Opravdu to nic neřeší. My hlavně dneska musíme ukončit tu nejistotu, která tady panuje. Můžete oponovat tím, že tady platí zákon a všichni vědí, na co se mají připravovat. Čili já myslím, že tu nejistotu musíme skutečně velmi rychle napravit. Já jsem absolvoval řadu besed na středních školách, nejenom na gymnáziích, protože to je potřeba také zdůraznit. My se tady bavíme o zachování také nějaké relevance a vážnosti té zkoušky samotné. A já předpokládám, že to si nikdo nepřejeme, že to byl jeden z argumentů, se kterým přicházel pan ministr. Čili pojďme ukončit tu nejistotu, která tady panuje i vzhledem k plánování nového školního roku. Myslím, že to byla chyba. Věřím, že dnes toho hlasování dosáhneme a půjdeme tou jistotou pro školy, žáky a studenty. Dovolte mi také na závěr vyjádřit velký respekt vůči ředitelům, pedagogům, žákům, kteří se dnes potýkají s tou nelehkou situací. Samozřejmě v jistém smyslu i stále nejistotou, jakým způsobem bude probíhat konec tohoto školního roku, jakým způsobem budou probíhat maturitní zkoušky, případně přijímací řízení. Já věřím, že ten chaos, který teď zažíváme v mnoha oblastech, se v rámci školství podaří velmi rychle dát dohromady tak, aby ty informace byly jasné, srozumitelné, aby každý věděl, na čem jsme. Protože já myslím, že každá krize je znamením šance.
Děkuji.
Tam byly ty kroky, na čem se má pracovat. A prostou kontrolou těchto úkolů se dá zjistit, kdo co jak neodpracoval. Takže doporučuji, aby případně za toto se také pochválil a přestal používat falešné politické argumenty o tom, že něco někdo, nevím, neodpracoval. A ten plán byl zcela jasný a shodli jsme se na něm všechny tři tyto politické strany. Takže souhlasím s ním, netahejme do toho politiku, ale bylo by fajn říct ta fakta.
Děkuji.
V těch debatách tehdy zaznívalo jasně, že bude opravdu dobře zvážen výčet oborů, na které se tato povinnost bude vztahovat. Odmítal jsem tento výčet oborů, protože je nelogický. To, že tam některé školy zůstaly vyjmuty, myslím si, že v tom byla i určitá politická dohoda tehdejších, řekněme, ministrů za sociální demokracii, protože pokud tam dáváme některé obory, například třeba i z mé branže, v oblasti odborných středních zemědělských škol, pak nechápu, proč tam chybí střední zdravotnické školy. Mohl bych pokračovat, ale to, co považuji za zásadní, je, že jestliže na středních odborných školách budeme zavádět povinnou maturitu z matematiky a chceme stejnou úroveň jako u maturantů například na gymnáziích, a logicky nemáme stejnou dotaci hodin výuky matematiky, protože ty školní vzdělávací plány to takto prostě nemají - uvedu konkrétní příklad třeba i pro lidi, kteří nás sledují. Na středních zemědělských školách se matematika učí v prvním a v druhém ročníku. A to je pro mě ten důvod, kdy já říkám, ten model, tak jak byl nastaven, není zvolen šťastně. A to si nemyslím, že je to, co tady v České republice chceme, když voláme po tom, abychom měli tady kvalitní technické, digitální a další dovednosti našich studentů.
Děkuji za návrh procedury. Není tomu tak. Myslím, že stav přihlášených se stabilizuje. Kdo je proti? Hlasování číslo 167, přítomných 97, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat, budeme se tedy procedurou řídit.
Jedná se o výborový návrh, který předložil pan poslanec Rais, paní poslankyně Valachová a další.
Stanovisko, pane ministře?
Výbor nepřijal stanovisko. Na výbor ho předložil pan poslanec Rais a tento návrh se zabývá tím, že u neúspěšných maturantů, tedy absolventů střední školy, kteří neudělali maturitu, stačí pouze dva roky pro to, aby mohli dosáhnout výučního listu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Je to pozměňovací návrh výborový, původně předkládaný paní poslankyní Melkovou. Tento návrh umožňuje hrazení nákladů na dopravu na školní výlety z ONIV plus legislativně technické úpravy.
Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Jedná se o zjednodušení.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Je to stále výborový návrh, který předložila paní poslankyně Melková.
Hlasování 172, přítomen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Je to výborový návrh.
Hlasování 173, přítomen 101 poslanec, pro 99, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Na výbor ho předložil pan poslanec Bartoň ve spolupráci s Ministerstvem školství. Tento návrh se týká nakládání s chemickými látkami pro výuku chemie. Mimo jiné umožňuje i lepší organizaci při chemických olympiádách.
Kdo je proti? Hlasování 174, přítomen 101 poslanec, pro 98, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Tento návrh řeší možnost ukončování vzdělávání cizinců, kteří opustili Českou republiku a nereagují na výzvy.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Maximální výše toho bonusu kromě těch 350 korun na den je zastropována výší jejich dohod za první čtvrtletí tohoto roku. Druhá sada problémů je v tom, jak jsou dnes pojaty souběhy. Z toho důvodu navrhujeme několik kompromisních variant, které stručně odůvodním. Hlavní argument Ministerstva financí a Ministerstva práce a sociálních věcí pro úplné zrušení těch souběhů byl, že pro zaměstnance je tady Antivirus. Důchodci také dostávají kompenzační bonus, když k tomu podnikají, a nevidím důvod, proč k pěstounům přistupovat jinak.
Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Prosím, máte slovo.
Je spravován podle daňového řádu a dnes kromě daně z nemovitých věcí, které jsou stoprocentně příjmem obcí, tak v podstatě všechny daně jsou sdílené a nejde to jinak udělat než prostě z nějakého účtu. Já vím, dobře, máte pravdu. A v tuto chvíli jsme to takto nastavili. Tento pozitivní vývoj má vliv i na zadluženost, která od roku 2013 klesá, a nebýt současné situace, tento trend by dozajista pokračoval. Další, co tady zaznělo, jsou dohodáři. Protože Finanční správa nemá žádnou evidenci. Musela by si vyžádat evidenci z České správy sociálního zabezpečení a celý proces by se prodlužoval.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Teď stanoviska. Kdo je proti? Děkuji vám. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy, pane zpravodaji? Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ti, kteří diskutují o školském zákoně, přesunou své diskuze do předsálí. Udělím slovo panu poslanci Vojtěchu Munzarovi, ale ještě chviličku. Nemusím tak učinit.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji za pozornost, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně. Já jsem byl včera přerušen uprostřed své řeči, ale nebudu opakovat to, co jsem říkal včera. Dnes v plné nahotě se opravdu ukazuje role a důležitost drobných živnostníků a podnikatelů pro naši společnost, pro fungující společnost, pro naše hospodářství. Pokud by tedy epidemie měla přinést nějakou lekci, tak takovou, aby si stát a státní moc začaly vážit všech aktivních lidí, kteří se vydali na nelehkou cestu podnikání, aby jim stát neházel klacky pod nohy a naopak se snažil tu cestu podnikání vyčistit od různých nadbytečných administrativních zátěží, regulací a také nákladů. Ale já si myslím, že ji nemáme nechat jen pořádně nadechnout, ale musíme ji nechat i pořádně dýchat. Když se podíváme na elektronickou evidenci tržeb. A můžeme si klást otázku, zda EET skutečně přineslo a posílilo naši ekonomiku, zda posílilo podnikatelské prostředí, zda stabilizovalo veřejné finance. Na všechny tři otázky můžeme odpovědět, že nikoliv. Musím říct, že bychom měli myslet skutečně na celkovou roli podnikatelů ve společnosti a na podnikatelské prostředí, které se EET snažilo přidušovat. Ekonomiku bez drobných živnostníků jsme si dnes v posledních dnech a týdnech užili dosytosti. My jsme nemohli jít do železářství, ale mohli jsme jít do sítě hobbymarketů. Mohli jsme jít do supermarketu, kde neměli jenom potraviny, ale měli i oblečení, ale nemohli jsme navštívit malý obchůdek s oblečením.
Jako tradičně, dovoluji si navrhnout omezení času pro vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na pět minut.
Ano, zazněl procedurální návrh. Já o tomto návrhu dám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Rozprava bude pokračovat neomezeně.
Návrh tohoto zákona je jistě chvályhodný a zaslouží si podporu, každopádně mám zde jeden dotaz, který je věcný. Smyslem kompenzačního bonusu totiž není snižovat daň z příjmů, kterou daný člověk zaplatí, a v podstatě to ani dané ustanovení neříká. Nepřímo tedy náklady na výplatu kompenzačního bonusu ponesou i obce a kraje, neboť se jim tím sníží o příslušnou poměrnou část jejich příjem z této daně. Nejde tedy o výplatu čistě ze státního rozpočtu, ale bude mít za následek snížení příjmů rozpočtů obcí a krajů. Z toho důvodu jsem připravil pozměňovací návrh, který je velmi jednoduchý, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě.
Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Je to velmi milé přivítání. Teď mě zkritizoval, že jsem šel moc pomalu. Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážená paní ministryně, délka mého vystoupení bude úměrná rychlosti mé chůze a zároveň také rozsahu mého pozměňovacího návrhu. Já v tom návrhu měním jedno slovo.